Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Přece my tady vystupujeme proto, že dobře víme, že je tady hlasovací mašina a že zřejmě program schůze nebude schválen. A my si taky přejeme, aby mohli vystupovat všichni poslanci. Ale je to jediná možnost, jak vystoupit, aspoň pro některé z nás, abychom mohli říct to, co bychom asi jinak říkali v daleko širším spektru. Já bych chtěl tady upozornit všechny v sále i u televizních obrazovek, že tady bylo použito několik argumentačních faulů. Ano, ministr má odpovědnost, zodpovídá za něco, ale také vláda je odpovědná někomu. A má mít důvěru někoho. A to je Poslanecká sněmovna. A je rozdíl, jestli máte důvěru Poslanecké sněmovny, nebo nemáte důvěru Poslanecké sněmovny. A to je, oč tu běží. Na druhou stranu je skutečně rozdíl, jestli jste ministrem vlády s důvěrou, nebo nejste. K tomu, co říkala paní ministryně financí. No, víte, pan náměstek Závodský je nestraník, je to slepec, je to člověk, který byl oceněn Nadačním fondem proti korupci, váš předchůdce si ho tam nechal, pan Babiš si ho tam nechal. A jestli jste měl nějaké osobní spory, tak zatímco vás zákon o státní službě zachránil, tak jeho ne. A ty důvody nemyslím, že je tady třeba řešit. Ale pravdou je, že on zvažuje, že se bude soudit. Touto logikou. Tak když se vám to hodí, tak se zaštiťujete autoritou, a když se vám to nehodí, tak na to zapomínáte. A to myslím, že není fér. Zase, pan ministr zemědělství tady zmiňoval náměstka pro ekonomiku a pak zmínil IT. A také jde o to, že můj bývalý náměstek - a rozumím tomu, že když byla zrušena sekce, že skončil.
A to je zatím všechno z přednostních práv. Pak bych nechal hlasovat o pořadu schůze.
Totálně neschopný Elkán! A Kučera?
Děkuji panu předsedovi Chvojkovi a nyní v pořadí je pan předseda Bartoš.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych se pokusil vystoupit pouze krátce částečně k tomu, co tady zaznělo. A to, že to bylo dopisem a nebylo to napřímo, nic nemění na faktu, že premiér si nemůže posílat finanční kontroly, kam se mu zachce. Byla propuštěna celá řada náměstků a tato praxe potom pokračuje. Co je na tom špatně? My nezpochybňujeme to, že ve státní správě a v institucích historicky může být řada lidí, kteří jsou dosazeni z nějakých politických důvodů nebo přátelských vztahů k vládě, která byla v té době, nebo k nějaké politické straně. Případ pana ředitele Murína. Já jsem pana premiéra interpeloval, nicméně na dvě z mých čtyřech otázek, kdy jedna byla právě tato - mluvil jste s panem Murínem dopředu? -, tak tu odpověď jsem nedostal. Já se tedy vrátím k tomu, čím jsem začal. Toho my se obáváme nejvíc. Já jsem rád, že tady pan Andrej Babiš nedávno hovořil o tom, jak chybí nominační zákon, který by toto řešil. My bychom se chtěli ptát na ty záruky. My bychom na této schůzi chtěli slyšet ty záruky, ty pravé důvody, znovu vysvětlit chronologii případu ředitele Murína. Proto jsme tuto schůzi podpořili.
Děkuji panu předsedovi Bartošovi a nyní má slovo paní ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.
Já jsem ke konci prosince provedla systémové změny, to znamená organizační změny, na Ministerstvu práce a sociálních věcí, důsledkem kterých byla redukce z původních devíti odborných náměstků na sedm. Byla zrušena sekce informačních technologií a nově zřízená sekce ekonomická a informačních technologií a byla zrušena sekce ekonomiky evropských fondů. Zároveň byly zrušeny sekce sociální a rodinné politiky a sekce odvolání a správních činností a nepojistných dávek a agendy těchto sekcí byly začleněny do nově zřízené sekce správních činností a sociální politiky. Změny se týkaly zejména sekce ekonomické a sekce IT, a tak jak již řekl i pan předseda Bělobrádek, také se týkaly odborníků, kteří přišli ze soukromé sféry a ministerstvu pomáhali. Jeden pozdrav byl závěr kontrolní akce NKÚ z listopadu 2017, který hovořil na několika místech, ale nebudu zdržovat, že na základě zjištěných skutečností NKÚ konstatuje, že Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2016 nevedlo správné, úplné a průkazné účetnictví ve smyslu paragrafů zákona o účetnictví. Takže pokud jsme hledali smlouvy k ekonomickému systému, proto i ta změna, podle mě doufám oprávněná, na sekci IT, hledali jsme pouze smlouvy k ekonomickému systému za 290 mil. korun, tak jsme je nedohledali. Takže to je jeden z dalších kroků. Já pevně věřím, můžu tady pokračovat, protože těch věcí, které tady jsou a které dneska už máme postupně zanalyzovány a postupně analyzujeme, a minulý týden jsme dostali rovněž velmi obsáhlý tlustospis z další kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, o které mě zapomněli kolegové informovat, pozapomněli, a dozvěděli jsme se před třemi týdny. To, že se nejednalo o žádné čistky odborníků, věřím, že pokud vás to bude zajímat, a ty informace postupně budu přinášet, tak jak budou hotové audity, tak jak budou hotové forenzní audity a jak bude dořešen výsledek NKÚ, nechám na posouzení vás všech.
Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, je to docela absurdní situace, když slyšíte u těch zdůvodnění odvolání, že jsou pro ztrátu důvěry. Vláda bez důvěry, která důvěru ani nedostala, odvolává někoho pro ztrátu důvěry. Vždyť je to protimluv. A když se pak ještě přidá to, že stíhaný premiér odvolává jiné pro podezření, tak kde je ta presumpce neviny, na kterou se tak odvolávají všichni ti, kteří říkají, že nám přece může vládnout trestně stíhaná osoba? Kde jste ji nechali v těch chvílích, kdy se to má týkat vás? To je atmosféra, která je zanesena do České republiky, která byla zvýrazněna včerejším projevem prezidenta. To je něco, co neprobíhá jenom v této budově, ale co ovlivňuje komunikaci ve všech úrovních České republiky. To je rozklad společnosti, na kterém se tímto podílíte, a za něj také nesete odpovědnost. Ono také jeden ten odvolaný, nebo ten, kterému je vyhrožováno, ten, kolem něho se rozšíří strach, a ti ostatní už jsou daleko poslušnější. Není to nic nového, není to nic neozkoušeného. Viděli jsme to v médiích. Jestli vědí, kdo je teď majitelem těch novin. Čest těm, kteří tomu nepodlehli. Strach není dobrým vládcem. Já se tady přímo ptám pana premiéra bez důvěry v demisi , jestli bude schválen program schůze a bude umožněno vystoupit i ostatním, nejenom těm, kteří mají přednostní právo. Je to ve vaší moci, tak si to řekněme. Bude schůze, nebo nebude?
Já děkuji panu předsedovi Farskému a nyní dávám slovo panu předsedovi Zbyňkovi Stanjurovi. Prosím, máte slovo.
Já vím, že vás to rozčiluje, ale ta rozprava je o nepochopení věci. A bohužel já jsem nabyl z vystoupení jak pana premiéra, tak například paní ministryně, že opravdu nechápou, k čemu ta schůze je. Pan premiér vlastně říkal: je jedno, jestli máme důvěru, nebo nemáme důvěru. A my tvrdíme, že to jedno není. To je ten základní rozpor. Místo aby si nás vyslechl, tak už se přihlásí písemně dva dny dopředu, aby promluvil jako první třicetiminutovým projevem, jak to nechápe. Já tomu úplně logicky nerozumím. Pokud jste, kolegyně a kolegové z ANO, čekali, že tady bude z naší strany docházet k osobním útokům, ostouzení, tak jste se spletli. Já na konci svého vystoupení přečtu navržené usnesení, o kterém můžeme hlasovat, když nám to umožníte, nebo ne, které je obecného charakteru, není politicky zaměřené a mělo by mít platnost pro každou vládu v demisi. Tak jenom abychom si rozuměli, a to si evidentně nerozumíme. Paní ministryně práce a sociálních věcí nám řekla kroky, které udělala, jako bychom my říkali: ministři, nedělejte vůbec nic. My jsme nic takového neřekli a vy pořád říkáte: my musíme něco dělat, jinak bychom tam byli zbyteční.
Já mluvím hlavně francouzsky, německy a taky anglicky. A když pan Fiala tady začal projev, tak náš premiér nemluvil nic, jen česky. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje odchod KDU-ČSL do opozice. Tak co tady vykládáte? Nikdy jste nechtěli jednat. Okamžitě jste řekli, že jdete do opozice, a teďka děláte jenom politiku a mluvíte o trestně stíhaném. Tak přestaňte lhát. Také toho, že vaše profese byla, abyste řídil vědu a výzkum, kde jste nic neudělal? Já jsem za těch pár týdnů s Havlíčkem udělal víc. A choďte se zeptat, na tu radu. Už třikrát jsme zasedali. Já v životě mám celkem bohatou historii, takže celkem jsem kompetentní. A taky jsem tady založil nějaké protikorupční hnutí, které má za sebou taky něco. Tak já si myslím, že jsem celkem kompetentní. A vy mluvíte o rozpuštění Sněmovny? No tak to navrhněte. Chcete předčasné volby? Takže já bych byl strašně rád... Vy mluvíte nepsaná pravidla. Já nevím, co jsou to nepsaná pravidla. Co je to nepsaná pravidla? Náš symbol korupce a demagogie. On tady mluví o kontrolách? To, co jsem zavedl já na Ministerstvu financí. A víte, jak se kontrolovalo za pana Kalouska? No nebyl žádný plán! Byl tam nějaký Kuchyňa, ředitel odboru 17, a on ho zavolal a řekl: Kuchyňa, půjdeš zkontrolovat tohle. A taky že přišel, 2013, začátkem, na Čapí hnízdo. Náhodou tam Kalousek poslal Kuchyňu. Zkontroluj to pořádně! A volal policistům a nevím komu všemu, když si dovolili někoho vyšetřovat. Takže on nám tady bude vykládat, jak se kontroluje. Jste z toho nervózní? Já ten GIBS nechci řešit. A tady pan Kalousek říká, že proč já. Tady argumentuje, že kancelář republiky. A co já mám s kanceláří republiky? A co říká interní audit GIBSu podřízený panu řediteli? No že možná došlo k porušení zákona veřejných zakázek. A kdo mi to na vládě dvakrát přehlasoval, když jsme mluvili o rozpočtu a já jsem říkal, učitelé mají 23 tisíc a GIBS má 55 a ještě mě přehlasovali a dali jsme jim peníze navíc? O tom se chcete bavit? Já mám na to dopisy. Takže to není politické. A proto to je produkt Langera, GIBS. A GIBS je inspekce vnitra, není mezi tím žádný rozdíl. To, co tady říká pan Stanjura, to jsou jen formální záležitosti. Inspekce vnitra měla kontrolovat policisty a GIBS kontroluje policisty. Ale hlavně aby ti vaši lidé šli do toho spisu. Ten je v nějakém režimu. A teď, nevím, jestli o tom věděli, ale bylo by dobré. Na straně 5 se pak dočteme: Takže já GIBS řeším proto, protože ze zákona je GIBS pode mnou. A mám problém s jeho hospodařením. S prací GIBSu mají problém státní zástupci, ne já, a řekli to veřejně několikrát. A co pan Murín má za sebou, tak to jsme přece četli v médiích. Vrátím se na začátek. Nevím, kde jste na to přišel, pane předsedo. Tam je největší koncentrace politiků této planety. Jednám. Máme jasný plán vyjednávat. Myslím si, že to je jedna z mých silných stránek, že vyjednávám. Tak já vám to asi dám písemně, já už nevím, co mám dělat, nebo dejte nám nějakou kuchařku, jak se to dělá. A samozřejmě, můžeme to počítat od Sobotkovy demise, to je 99 dní. To je neuvěřitelné. Rozklad společnosti. No, a proč to tak je? Proč je tady taková nenávist? Víte, kdy to vzniklo? Tady také byly svobodné volby a my jsme je vyhráli. Ano, neměli jsme, nemáme většinu a chceme se domluvit na vládě. Ale kdo tady dělá ten rozklad společnosti, kdo stále štve tady? Ten je celý bez sebe! Ten je úplně vyřízený, že Babiš se narodil! Proč rozdělili to Československo? Klaus a Mečiar zapříčinili, že jsem tady. Tam byl ten začátek. A proč je rozklad? Proti komu? Už si to konečně zapište. A vyhrál jsem ten soud! A to, že Česká televize... Kolik let vám trvalo, než jste odkryli svazky StB? A kolik svazků jste zničili? Vy mi říkáte, že jsem agent. Já jsem měl v rodině tři emigračky a můj táta neměl kariérní postup. A já jsem podal dovolání a ten soud znovu vyhrám! Vy tady štvete proti mně a různé ty aféry a toto je jenom další krok. Lidi ani nevědí, co je to demise. Takže pleinmise, demise. Pan prezident mě včera taky kritizoval, tak musíme zabrat dvojku a budeme se snažit. Proto chodíme do těch krajů a značíme si to.
Já rozumím vašemu smíchu, kolegové, ale ono se nedá nereagovat. Já se pokusím alespoň reagovat, abych vyvrátil nebo popřel dvě zjevné lži, které tady zazněly. Obě dvě lze dokázat. Tou první lží je, že před rokem 2014 se neprováděly plány kontrol a analýzy rizik na Ministerstvu financí. Prováděly se za mě, prováděly se předtím za pana ministra Janoty, prováděly se za pana ministra Sobotky. Není tedy pravda, že je zavedl až pan ministr financí Babiš. Rok 2013 patří do toho rozhodného období, kdy pan ministr Babiš, tenkrát ještě ne ministr, tvrdil, že s Čapím hnízdem nemá vůbec nic společného a že vůbec neví, komu patří. A to, že patří jemu, věděl pouze on, jeho právníci a jeho rodina. A nikdo z nich mi to vážně nepráskl! Takže já jsem nemohl poslat na Čapí hnízdo kontrolu, najděte něco na toho Babiše, protože jsem nemohl tušit, že je to jeho. To věděl jenom on, a tím vlastně přiznává, že mu skutečně patřilo, když tohle tvrdí. Prostě minimálně bych doporučil, abyste v tom lhaní byl konzistentní. Jediná oprávněná instituce, která tohle může konstatovat a evidovat, je Ústav paměti národa, což je... Ústav paměti národa, který je k tomu oprávněn, vás oprávněně eviduje jako agenta Státní bezpečnosti pod krycím jménem Bureš. Vy jste takový náš Alois Jirásek, pane premiére.
My se v té debatě naprosto míjíme. A vy teď říkáte - kromě toho, že se nechápeme v tomhle, tak pane premiére v demisi, protože pan předseda Fiala musí řídit schůzi a nemůže k mikrofonu, poslouchejme se dobře, když říkal, že neumíme vyjednávat, byla to kritika směrem k bývalé vládě. Nebylo to mířeno na vás. Řekněme si fakta. Kdo byl vládní strana mimo jiné, druhá nejsilnější? Takže všichni tři přišli do svých funkcí, o kterých mluvíte, v době, kdy my jsme byli v opozici. A tady je zase ten problém.
Dobrý den, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych reagovat na vystoupení pana Bělobrádka, když jsem byl nařčen, že jsem neprávem odvolal jednoho náměstka, pana Adamce, že tento náměstek ušetřil 900 milionů. Víme, že IT služby jsou jedny z nejsložitějších v té minulosti. Já jsem přišel ze druhého břehu a není pravda, že jsem byl čtyři hodiny na ministerstvu a propustil jsem ho. Já jsem sledoval ministerstvo posledních 20 let, protože celý život, 30 let, jsem v zemědělství pracoval. Musel jsem šetřit, a věřte, že mám připravené kroky a šetřit budu dál.